Děkuji panu poslanci Brázdilovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková.
Jednoznačně jsem proti zrušení toho zákona. Všechno máme tendenci měnit pod vlajkou nebo s odůvodněním, že ta situace je neúnosná. Neudělali jsme ani sociální, ani hospodářské, ani ekonomické, ani politické vyhodnocení. Já neříkám, že jsem si vybrala dobře. A podle mého názoru jsou to právě zaměstnanci. Tam si to vybrat nemůžeme. Kdo tam chce pracovat, tak musí vzít v úvahu, že jde o určité poslání.
Děkuji.
Ale ony všechny argumenty neobstojí. Jenom nechceme lidem předepisovat, jak ty státní svátky mají prožít a co mají dělat. Ale to je přece absurdní. My nemáme lidi tímto způsobem vychovávat. A mimochodem, když jdou do muzea, tak tam také musejí být nějací zaměstnanci, kteří prostě to muzeum otevřou a umožní lidem, aby tam šli. A spousty dalších věcí... Když jdou do akvaparku, tak se o něj taky musí někdo starat. Takže náš argument je srozumitelný a jasný. Nechme lidem, ať se rozhodnou, jak chtějí trávit svůj volný čas. Nechme na obchodnících, ať se rozhodnou, jestli chtějí mít otevřeno, nebo nechtějí mít otevřeno. A nechme na zaměstnancích, jestli budou pracovat v profesi, která vyžaduje i práci v sobotu, v neděli občas, anebo budou pracovat v profesi, která něco takového nevyžaduje. Proto je správný ten náš návrh zákona.
Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Kupky.
Máme asi milion lidí, kteří bydlí někde jinde, než si stát myslí, že ti lidé bydlí, a tímto návrhem bychom jaksi tento problém dále zostřovali a ne naopak. Aby si člověk mohl zapsat nějakou adresu, měl by prokázat nebo musí prokázat, že má nějaké právo to místo užívat. A otázka toho, koho si případný nájemce třeba může takhle pustit do toho bytu a nechat ho tam bydlet, to je otázka, kterou má řešit a řeší občanský zákoník a ne úprava evidence obyvatel. Takže bych byl rád, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení.
A mám tady tedy dvě faktické poznámky v tuhle chvíli. Nejdřív prosím pana poslance Munzara.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl zareagovat tady na pana ministra Pelikána. Pane ministře, zeptat se vlastníka na to, komu půjčí svoji nemovitost a co tam ten nájemník může dělat, to by mělo být základní pravidlo a základní slušnost. Vy jste se tady věnoval velmi technicistní záležitosti, ale vláda by měla hájit také nějaké hodnoty, a jednou z těch hodnot je úcta k vlastnímu majetku nebo k osobnímu vlastnictví těch druhých.
Já také děkuji. Teď tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kupku.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já se také dovolím ohradit proti tvrzení, že by ten návrh mohl vést k tomu, že se rozvolní už tak komplikace související s evidencí obyvatel.
Já také děkuji.
Vlastník je přece zcela suverénní v tom, jestli někomu nájemní smlouvou umožní v tom bytě bydlet, nebo neumožní.
Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Válkovou.
Děkuji, pane předsedající. Ale tady musím pochválit tedy městskou část Prahu 2, že vždycky vzorně dostanu ohlášeno, že se nám někdo nový přihlásil, a mám možnost potom zjistit a případně jít za tím, když mám podezření, že ten někdo, kdo se přihlásil, je někdo, koho tam nechceme mít. Kdybychom to nechtěli, tak to do té smlouvy nedáváme. Tady jsme informováni o tom, když se tam někdo nový přihlásí, máme možnost zasáhnout.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Stanjuru s faktickou.
To je úplně něco jiného. Ten návrh nesměřuje k trvalému... Vy znáte vlastníka, který uzavře nájemní smlouvu a nepovolí tam trvalý pobyt po dobu...
Já prosím klid v sále.
Prostě ten problém existuje, pan kolega Blažek ho popsal. Takže ten problém reálně existuje. Ten návrh je velmi jednoduchý. Směřuje ke zjednodušení problému, k posílení práv vlastníků. My tento názor nemáme.
Já bych jenom chtěla říci, že to, že vlastně Ústavní soud nezrušil zákon o EET jako celek, tak to vše mě vede k tomu, abych tady podala návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi stručně uvést několik slov, protože tady bylo řečeno mnoho a myslím si, že si to vyžaduje moji reakci. Máme za sebou více než rok účinnosti zákona o elektronické evidenci tržeb. Tento zákon prošel obrovským martyriem, než došlo k jeho schválení. Neustále byl podrobován kritice a vlastně podrobován je do dneška. Neustále vyvracíme celou řadu mýtů, odpovídáme na různé dotazy, přitom jsme vedli obrovskou kampaň a samozřejmě pokračujeme v ní dále, protože lidi jsou z toho mnohdy zmateni. Tedy jinak než byl interpretován před chvílí. Narovnání podnikatelského prostředí. A další země se přidávají. Já se všemi jednám. Nenapadá mě žádný další významnější podnikatelský svaz či komora. A teď k mé interpretaci rozhodnutí Ústavního soudu. Co je však důležité, jak hlasovala většina a jaké rozhodnutí Ústavního soudu tento Ústavní soud nakonec přijal. A já ho interpretuji naopak velmi pozitivně. Ano, připouštím, že zrušil určitá ustanovení. My jsme stejně zvažovali jejich modifikaci v novele, kterou připravujeme od podzimu loňského roku. Třetí a čtvrtá fáze byla odložena až do doby, než bude definitivně rozhodnuto o všech výjimkách. Neměli jsme žádnou historickou zkušenost. My jsme si zvolili svoji českou cestu a jednalo se pouze o inspiraci. Čili je to problém. Je to problém. Zpochybňuje se daňový výnos. Ta čísla jsou na účtech České národní banky. Kontrolní hlášení a EET. Podle mého názoru to není špatný výsledek. To, že nás podporuje takové množství podnikatelů, to, že nám píší, že s námi hovoří. Bohužel nedostávají takový mediální prostor, a tím pádem se vytváří zkreslený obraz zákona o evidenci tržeb. Čili já samozřejmě odmítám interpretace, které tu zazněly. Odmítám to, že to je prostě nástroj administrativní náročnosti. Právě proto, že by to bylo velice složité na obsluhu, je to zranitelné. My jsme zavedli pro podnikatele slevu na dani.
My potřebujeme měnit celou daňovou soustavu, s tím já souhlasím. Zjednodušovat daně, snižovat daně. V tom se určitě shodneme. A komplikuje to způsobem, který je zbytečný a který můžeme snadno odstranit. A já bych ani tento argument nepodceňoval.
Děkuji. Než se posunu v rozpravě dál, tak tady mám dvě omluvy. S faktickou prosím.
Já budu velmi stručný. Neměl bych s tím žádný problém.
Všichni jsme to tady slyšeli. Pokud chceme pomoct mladým lidem a střední třídě, kteří si kupují vlastní bydlení, tak prosím zrušme tuto daň.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já už jsem čekal tak dlouho, že jsem málem zapomněl, co jsem vám chtěl říct, ale zase mám možnost reagovat na některé technické nebo faktické poznámky, které tady padly, a já tím začnu. Jak to každý z nás vidí. Já tedy chci nižší daně. Chci jednodušší daně, protože to usnadní život nám všem. A co se nehýbe, tak dotujme! A je to tady. No, to je hrozný! A přece je pravda a je to podle mě skoro pravidlo, když lidé budou platit nižší daně, tak víc jim zbude pro jejich spotřebu. A zase z té spotřeby, jak je známo v České republice a všude ve světě, se platí šíleně. Takže to jsem rád, že mě posloucháte. Ona souhlasila, já jsem zaplatil, zapsal na katastr - a jaké bylo mé velké překvapení, jak se stát zachoval. On má úplně jiné tabulky oceňování nemovitostí, než jsou ceny obvyklé. A jestli to nevíte, tak si to ověřte. Já jsem za tu daň zaplatil dvakrát tolik, než jsem měl. Takže jestli tohle je přístup státu k tomu, když někdo něco podniká, staví, koupí něco, kde je zase předpoklad nějakého dalšího rozvoje, tak stát se zachová tak, že mu to zdaní. A běda, když to nezdaní. Pak se všichni diví. A já si myslím, kdo má stejný pohled jako předkladatelé, tak toto podpoří. Kdo ne, je mi líto, tak bude proti.
Za prvé, já tu daň považuji za naprosto nemravnou, protože je to daň z nabytí, kdy ten kupující to platí z již zdaněných peněz, takže vlastně tady dochází k dvojímu zdanění. Já bych vás moc prosila, abyste podpořili tuto naši předlohu.
Já také děkuji.
Vždycky to říkala a dneska, v roce 2018, tady řešíme věc, na kterou máme v podstatě všichni, nebo většinově stejný názor, a nikdy se to prostě nestalo. To, že jsou to několikanásobně zdaněné peníze, to je přece jasné.
Co nám dává trvalý pobyt. Za první je tu korespondenční adresa, že by byly obavy z toho, že budeme mít zaplněné schránky korespondencí lidí, kteří jsou přihlášeni na těch trvalých bydlištích. To si myslím, že ta obava není. Nechodíme. Takže to je věc z praxe, která je běžná. Navíc podle odst. 8 mají možnost si vyžádat výpis, které osoby se v kterém objektu zdržují. A přijde mi to bohužel jako drbání pravou rukou za levým uchem, když se snažíme zdroj problémů zmírňovat tím, že ho řešíme v jiné právní normě.
Tak. Prosím navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Pokud si dobře pamatuji, tak nemáme návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ale máme návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Tedy znovu prosím všechny do sálu. A já zahajuji hlasování číslo 40 a ptám se, kdo je pro. Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Tedy jsme nezamítli. Mám tady teď faktickou poznámku pana poslance Onderky... Tedy jsme návrh nezamítli a budeme pokračovat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Nevidím, že by tomu tak bylo. Já zahajuji hlasování o přiřazení garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevidím takové návrhy.
Děkuji.
Tak. V hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 177 poslanců, pro bylo 149, proti nikdo. Usnesení bylo přijato. Tím by měl být tento bod ukončen. Já vám děkuji a uzavírám tento bod.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Když si u vás doma ve vašem obýváku vaše dítě postaví stavebnici za své vlastní kapesné, budete od něj vybírat poplatek? Přijde vám to hloupé, přijde vám to nelogické? Stát vybírá poplatek od našich občanů za to, že si na území naší země kupují nemovitost. Bydlet ve svém je snem mnoha, zejména mladých lidí, kteří si berou často nemalé hypotéky, aby se postavili na vlastní nohy a zajistili bydlení sobě a svým potomkům.
To opravdu nevím. Každopádně tady zaznělo, že pan náměstek vyhrál výběrové řízení a není důvod ho odvolat, tak jsem to pochopil. Takových náměstků, kteří vyhráli výběrová řízení a byli pod služebním zákonem, bylo víc, a dneska už náměstky nejsou a nebyli náměstky za pár dnů, co se vláda ujala moci. Takže když se chce, všechno jde.
Prosím.
Já občas mám velký problém s některými názory, které přednáší pan předseda Ústavního soudu. Potkal jsem se s ním v jedné televizní debatě, ale musel jsem mu dát za pravdu, když na poměrně nevhodnou otázku redaktora odpověděl, že Ústava ani nemůže předpokládat, že by byla republika, stát, jednu minutu bez vlády. Byť ta vláda je v demisi, nebo nemá důvěru, nebo má důvěru. Možná že to předpokládá někdo jiný, kdo žije v nějaké diktatuře. Ale v tomto ohledu opravdu nevidím vůbec důvod, proč by někteří poslanci, kteří jsou tady více než jedno volební období, takovou otázku mohli položit, že vláda koná.
Nicméně pan poslanec Janulík tady řekl, proč se ptáme. Byl s někým z vás, prosím pěkně, či stran konzultován ten návrh, který teď ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení je puštěn do legislativního procesu? A pokud tady něco píšete a má to mít váhu a není to cár papíru, jak tady minule se snažil demonstrovat pan kolega Zaorálek, tak já bych byl rád, aby to opravdu bylo bráno vážně, a proto neberte nám právo se ptát. Když vy něco napíšete a něco jiného úplně děláte. To, co je tam navrhováno, jde obrovským způsobem za rámec stability zákona o státní službě. A mě fascinuje jedna věc, že v loňském roce tady byla novela toho zákona. Já si nevybavuji, že by hnutí ANO a rezorty jimi řízené přišly s nějakými návrhy na takovéto změny zákona o státní službě. Proč půl roku poté, co tento zákon prošel Poslaneckou sněmovnou, najednou přichází hnutí ANO s tak zásadní změnou v oblasti stability státní správy v České republice? Prosím pěkně, přečtěte si, co jsme v loňském roce jako Sněmovna tady odhlasovali. Pokud na rovinu to není o tom zprivatizovat si státní správu a řídit úředníky státní správy jako zaměstnance jedné firmy.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Pavel Blažek.
Děkuji za pozornost. Já vlastně začnu tím, že musím vyslovit obdiv panu předsedovi vlády Andreji Babišovi, který je nesmírně šikovný v tom, jak se vždycky podaří určité věci převést na takovou kolej, na kterou vlastně nepatří. Ten první je slovo důvěra. A ten druhý je, že vláda je vrcholný orgán výkonné moci. To znamená, my vládu na to, aby nám předkládala zákony, de facto nepotřebujeme. Ale co je jistě povinností, když si představíme, že bychom byli v nějakém starém Řecku, tam bylo nějaké malé městečko a mělo 200 obyvatel. To znamená, oni si odsouhlasí, že třeba přístav postaví tam a tam.
Pan poslanec Radek Vondráček: Pro návrh. Pardon. Zahradníková. Paní poslankyně Květa Matušovská: Proti návrhu. Paní poslankyně Lucie Šafránková: Proti návrhu. Pan poslanec Vojtěch Pikal: Proti návrhu. Konstatuji, že hlasování skončilo. Poprosím pány ověřovatele, kolik času si tak představují na vyhodnocení hlasování? Prosím, máte slovo.
Potřebné kvorum pro přijetí návrhu 101, pro návrh hlasovalo 78 poslanců, proti návrhu hlasovalo 117 poslanců.